Chtěla bych se vás také zeptat na to, jak chystáte finanční stabilizaci, odkdy plánujete i financování ze státního rozpočtu, protože zatím do roku 2025 převážná část z nich je placena z evropských strukturálních fondů, ze šablon, a jistě je potřeba udělat nějakou institucionalizaci těchto pracovních pozic, aby byla jistota, že v tomto směru nebude kvalita vzdělávání u žáků se znevýhodněním nějakým způsobem negativně ovlivněna.
Také děkuji. Pan ministr Balaš je omluven, tak vám bude, paní poslankyně, odpovězeno do 30 dnů písemně. Další v pořadí je pan poslanec Wenzl, který interpeluje paní ministryni Černochovou. Prosím.
Jste přesvědčena, že v této věci proběhla správná komunikace ze strany Armády České republiky? Byla do přípravy tohoto cvičení zapojena Česká lékařská komora, případně Svaz praktických lékařů? Proběhne plánované mobilizační cvičení odvodního řízení v plánovaném termínu? Vůbec nezpochybňuji provedení tohoto cvičení, ale mám zde několik pochybností o způsobu přípravy a plánu jeho faktického provedení. Tímto cvičením chce armáda, aby si praktičtí lékař natrénovali, jak provádět odvodní řízení pro případ, že by v budoucnu k odvodům došlo. Pokud by tomu tak bylo, tak by nikdy nemohl být stanoven uvedený čas pro jeho provedení. Trochu mi to připadá, že se opět vypustil balonek a čekalo se, co nastane.
Děkuji za dodržení času. Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková, která interpeluje pana ministra Nekulu.
Vážený pane ministře vnitra, v první řadě děkuji za vaši přítomnost na interpelacích. V letošním roce se uskutečnily prezidentské volby, příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu a já jsem vás již několikrát žádala a vyzývala, ať už to bylo na bezpečnostním výboru, nebo prostřednictvím sociálních sítí, abyste mně a všem lidem předložil, kolik bylo v rámci prezidentských voleb vydáno a odevzdáno voličských průkazů. Děkuji vám za odpověď.
Nepřijde ten okamžik za tři, za pět, za šest měsíců, kdy se DPH vrací na původní úroveň. Tam to samozřejmě působí naopak. Takhle se snažím tu debatu vést. Vy jste v první vládě byli tři koaliční partneři, v druhé formálně dva, ale protože jste byli menšinová vláda, tak jste museli hledat logicky podporu i u jiných poslaneckých klubů.
Děkuji, pane ministře. Nyní mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou, pana poslance Carbola. Prosím, máte slovo.
Bylo věcné, takže i já budu věcná. Já jsem nebyla v první vládě, ve které bylo hnutí ANO, ale samozřejmě tu historii znám. Ano, tehdy se tam zavedly ty první tři položky, to máte pravdu, a nevím, jestli zaznívalo, že budou jediné, to skutečně nemohu potvrdit. To si myslím, že mohu tady tento citát použít. On je člen prezidia Asociace malých a středních podnikatelů, známý restauratér. Když přijdete vy, bude to samozřejmě nejlepší, záleží na vašem čase. Já se budu snažit tam tu politiku necpat, budou tam především mluvit lidé z oblastí. On tam poskytne i různá data, takže nebude to jenom takové: My máme problémy a vy nám pomozte, ale bude to skutečně podloženo daty. Chápu vaše stanovisko k těm potravinám. My jsme nemysleli na to, aby se to udělalo navždycky - na nějakou dočasnou dobu. Máte pravdu v tom, a já jsem to tady na tomto místě říkala několikrát, že DPH na potraviny je u nás v podstatě už dneska asi nejvyšší v Evropské unii. Máte pravdu, že jsme mohli přesunout, naše vláda - řešili jsme jiné problémy, mohli jsme samozřejmě, řešili jsme jiné problémy, zvolili jsme tuto cestu. Já si myslím, že jsme těch snížení daní, protože naše filozofie byla: vybereme lépe daně, vybereme je pomocí nástrojů, jako bylo kontrolní hlášení. Tam skončily karuselové podvody v této zemi. No, EET jste bohužel zrušili, což samozřejmě je chyba, dneska jste to uvědomují i podnikatelé. Čili já jsem chtěla říct: ano, je to politické rozhodnutí. S těmi potravinami se bude muset něco stát. My si myslíme, že filozofie boje s inflací, ten díl, který může přinést vláda, měla být někde úplně jinde. Trváme si na tom, že se to mělo zastropovat už loni v únoru 2022 u výrobců.
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o položení doplňujícího dotazu? Je tomu tak. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za odpověď. Tohleto samozřejmě je jasné a je to naprosto v pořádku. Pane ministře, já mám ty datové schránky opravdu dvě, jednu jako soudní znalec, jednu jako OSVČ - obě ze zákona - a jedno daňové přiznání. Nešly by ty datové schránky nějakým způsobem spojit?
Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď, prosím.
Samozřejmě, pokud byste použila datovou schránku fyzické osoby ve chvíli, kdy jste podnikající osobou, tak se dopouštíte chyby.
Nyní je na řadě paní poslankyně Schillerová, která není přítomna, takže její interpelace propadá.
Děkuji za slovo. Na druhé straně tedy chcete podporovat hazard snížením daní. Děkuji za odpovědi.
Protože pan ministr Stanjura není přítomen, bude vám odpovězeno do 30 dnů podle jednacího řádu.
Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Doufejme, že mi bude schopen odpovědět, ale vidím, že chviličku mu budeme muset dát prostor, protože právě vyklusává a vydýchává.
Děkuji. Také bych chtěla ocenit, s jakou vervou pan ministr dorazil do sálu. Pane ministře, jestli potřebujete ještě chvilku na nádech, prostor máme.
Rozumím tomu dotazu a tomu komentáři, to je na dlouhou debatu. Ten preparát, o kterém se bavíte, se začal ve velké míře používat u občanů s nadváhou, kteří ho využívají k tomu, aby zhubli. Problém je, že není žádný legislativní nástroj, jak umožnit dodavatelům, distributorům, aby je distribuovali do všech lékáren a naprosto plošně. Asi bych se zapletl, kdybych to podrobně vysvětloval.
Především by měla ten krok udělat vláda. Vláda sice hovoří o tom, že přinese nějaký návrh, ale kdy nám ho přinese? Za půl roku, nebo kdy? Kdy to tedy bude? Opravdu mě bude velmi zajímat, jak budou vládní poslanci v případě předřazení tohoto bodu hlasovat.
Děkuji za návrh. To byl již poslední návrh, respektive poslední přihláška k pořadu schůze. Budeme tedy jednotlivé návrhy hlasovat. Nejdříve bychom tedy měli hlasovat návrhy z grémia. Chci se zeptat, zda je zájem o to, abych je znovu četla? Přistoupíme tedy k hlasování návrhu z grémia jako celku. Zahajuji hlasování o těchto návrzích jako celku. Návrh tedy byl přijat. Pevné zařazení by bylo zítra za pevně zařazené body v bloku třetího čtení. Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Ještě než dočtu tento návrh, tak tady máme přihlášeného k hlasování pana poslance Babku.
Táži se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Kdo je proti? Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. Jak již bylo řečeno v prvním čtení a následně při jednání v hospodářském výboru, jedná se o legislativně technickou novelu zákona, jejímž cílem je především reakce na vývoj odborné terminologie používané v oblasti zbraní a střeliva. Předpokládaný návrh zákona rovněž zohledňuje novou úpravu zákona o střelných zbraních a střelivu. Novela dále zahrnuje do předmětu úpravy činnosti spočívající v kontrole identifikačních značek. Předkládaným vládním návrhem se zabýval na své 25. schůzi hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na této schůzi byl uplatněn jeden pozměňovací návrh, kterým dochází k opravě legislativně technické chyby spočívající v duálním stanovení sankce za přestupek. S usnesením hospodářského výboru číslo 134 souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného zákona.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Hospodářský výbor doporučuje Dále si dovolím avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu, aby garanční, tedy hospodářský výbor se již novelou tohoto zákona nezabýval vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné pozměňovací či jiné návrhy.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.
Jak již tady bylo odůvodněno panem ministrem, novela má vyloženě legislativně technickou povahu a pouze přizpůsobuje text zákona terminologickému vývoji v předmětné odborné sféře. Dochází tedy jenom ke konkretizaci definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně, přičemž novela reaguje i na potřebu zohlednit pojmy užívané v oblasti zbraní a střeliva.
Pan ministr financí Zbyněk Stanjura zmínil, že v rámci rozpočtové konsolidace vláda sníží objem vyplácených dotací například do zemědělství o desítky miliard korun. Možná je to skutečný plán, jak vláda zareaguje na škody způsobené tímto škůdcem. Možná je to zase jen takový ten testovací balonek, který byl vypuštěn. V každém případě se domnívám a jsem přesvědčena o tom, že by vůči postiženým zemědělcům bylo minimálně slušné, aby se dozvěděli, na čem jsou, zda jim tato vláda hodlá nějak pomoci, nebo je hodí ve jménu úspor za každou cenu přes palubu. Proto navrhuji tento bod a prosím, navrhuji ho jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.
Ještě se zeptám pro jistotu: dnes po pevně zařazených? A ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, zejména v levé části sálu, prosím, abyste se ztišili a umožnili našim kolegyním a kolegům vystoupit v klidné atmosféře. Je to velmi nepříjemné i pro toho, kdo musí vnímat návrh, který zaznívá od pultíku. Paní poslankyně, děkuji, jenom si ještě pro jistotu ujistím: dnes jste myslela? Nyní se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Fiala, takže pan poslanec Novák posečká.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také zapojil do této diskuse, protože bych byl rád, kdybychom vyvolali diskusi o vládním návrhu o změně některých sazeb nebo sazeb DPH, a to z toho důvodu, že dnes a denně diskutujeme důchodovou reformu, snížení valorizací důchodů. Diskutujeme o tom, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou mladé rodiny s dětmi, kteří před sebou mají téměř, co se týká bydlení, zoufalou představu nebo zoufalé možnosti získat vlastní byt a bydlení a normálně žít. Tak je to například elektřina, je to zemní plyn, je to vodné, stočné, je to palivové dříví, kterým se topí dneska na vesnicích, takže jsou to věci, které zdraží bydlení jak našim seniorům, tak mladým rodinám s dětmi, prostě nám všem. A já si myslím, že pokud máme hovořit o důchodové reformě, o stabilitě bydlení, o stabilitě jakéhosi života pro mladé rodiny s dětmi, tak je to nejhorší, co můžeme udělat. Mě se novináři ptají, jak na to budeme reagovat, na změnu sazeb. A já jim říkám: jednoduše, změna sazeb DPH je v podání této vlády synonymem pro zvyšování daní. Je to zvyšování daní, kdy tato vláda doufá, že z kapes daňových poplatníků, nás všech, vytáhne do státního rozpočtu 24 miliard korun.
Nyní tedy poprosím pana poslance Nováka o jeho přednesení návrhu a připraví se pan poslanec Kettner. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, premiér Fiala vyhlásil boj s vysokými cenami potravin a odcestoval do Asie. Problém cen však zůstal a řešení ze strany vlády bohužel žádné. Vzhledem k aktuálnímu stavu inflace, a především jejímu dopadu na ceny potravin v českých obchodních řetězcích navrhuju zařazení bodu Informace premiéra Petra Fialy ke stavu inflace a výše cen potravin. Pan premiér Fiala se vydal na cesty, a aby neslyšel nesouhlasný křik vlastních obyvatel této země, vybral si velmi vzdálené destinace. Abychom my tady doma zůstali v klidu, tak nám vydal tento jasný signál, a teď budu citovat: "Inflace je nejnižší od loňského dubna a nadále klesá. To je dobrou zprávou pro všechny občany naší země." Zatím jsem neslyšel, že by to naši občané pocítili. Dále pokračuji v citaci: "Je vidět, že náš přístup, tedy Fialovy vlády, se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se totéž postupně podaří s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí."
Zásadní byla absence diskuse. A to k celému rozpočtovacímu procesu v souvislosti s přijetím daně z neočekávaných zisků musím připomenout, že ministr financí naprosto pokoutně vyškrtl z inkasa obce a kraje. Navíc jsme tento zákon projednávali v legislativní nouzi, přičemž nebyly splněny zákonné podmínky legislativní nouze. Mnozí odborníci totiž upozorňovali na možnost dvojího zdanění.
Já se zase omlouvám, ale přeruším vás, paní předsedkyně, abych ztišila naše kolegyně a kolegy v sále.
Děkuji, paní předsedkyně. Už minulý rok jsem upozorňovala na rozpočtové prohřešky ministra Stanjury, hovořila jsem o tom, že státní rozpočet je zákonem o budoucnosti této země, a ta budoucnost byla postavena opravdu hodně na vodě. Chybějících 60 miliard nejsou drobné. Je to téměř dvojnásobná výška celkových schodků státního rozpočtu, které mělo hnutí ANO na Ministerstvu financí před příchodem pandemie za pět let. Kvůli baťovskému číslu schodku 295 miliard ministr Stanjura podvádí a opticky snižuje schodek i v dalších oblastech. I navzdory tomu, že jsem vládní pětikoalici upozorňovala, že chybí 15 miliard po přijetí toho hanebného zákona o zpomalení valorizace důchodů, tak i tak chybí 15 miliard korun na valorizaci důchodů. Nás vláda nevyslyšela, a tak prostě docházelo k té situaci, ve které jsme teď. A dalších přes 7 miliard korun si vláda Petra Fialy bere od zdravotních pojišťoven, které si tyto deficity musí hojit z rezerv. Ty rezervy si zdravotní pojišťovny akumulovaly v období naší vlády. A tak bych mohla pokračovat dál. Vzala jsem jenom ty nejzásadnější částky. Suma sumárum jsme skoro bratru na 160 miliardách. Zaplatíme to prostřednictvím zhoršení reputace České republiky, které nám výrazně prodraží dluhovou službu. To optické snižování možná ještě může působit na jistou část voličů, která ještě stále věří pohádkám z dílny Zbyňka Stanjury. Bohužel pravdivá tvrdá čísla neuniknou ani mně, ani ratingovým agenturám, ani pozornosti našich věřitelů. Každý další den nekompetentního vedení nejdůležitějšího rezortu nám zhoršuje pověst na mezinárodních trzích. Je nejvyšší čas, aby za tyto chyby zaplatil i ministr financí Zbyněk Stanjura.
Vás, kolegyně a kolegové, ještě jednou žádám o ztišení.
Nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil. Opatření Fialovy vlády vedla ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve Sněmovně nepodpořilo, a přesně jsme předpověděli, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená. Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen. Jedná se o mimořádné selhání celé vládní pětikoalice a v první řadě ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který by měl okamžitě rezignovat. Proti hrozivě narůstajícímu rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu nedělá vůbec nic, a proto by měla skončit.
Že ceny potravin, na kterých se tento závod o život projevuje nejcitelněji, klesají? Vzal si pan premiér někdy v poslední době v Kramářově vile síťovku a skočil si na Hradčanskou nakoupit? Ví, kolik stojí teď například máslo, vajíčka, zelenina, ovoce, chleba? Jak se tady projevila ta oslavovaná celá jedna desetina procenta meziměsíčního poklesu inflace? Já vám to řeknu: nijak. Lidé si prokazatelně nemohou dovolit kupovat kvalitní potraviny, což přímo ohrožuje jejich zdraví. To je cílem této vlády? Pokud si to spojím s důchodovou reformou, tak mi to může připadat tak, že vláda dělá vše, aby se lidé dožili co nejnižšího věku. Gratuluji, ale za mě ne. Stát se má chovat jako zodpovědný a pozorný hospodář tak, aby dokázal svým lidem pomoci v čase krize. Nelobbuji tady za nízké ceny exotického ovoce a zeleniny, ale za brambory, mrkev, květák, česnek, za cukr, máslo, mouku. Ve středověku by se nepoctivec ocitl v koši hanby a koupal se ve Vltavě. Dnes mají obchodní řetězce naopak u vládců této země otevřené dveře, protože jim přinášejí peníze, vyšší ceny, v uvozovkách vyšší objem DPH, nebo taky spotřební daně za pohonné hmoty, když lidé jezdí nakupovat do Polska. To se počítá. Proto je na místě tady slyšet plán, jak se změní cenotvorba základních potravin, jak si lidé konečně oddechnou, protože ušetří svoje prostředky. Je tedy na místě tuto informaci požadovat zde dnes v rámci této schůze Sněmovny. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu jako prvního po pevně zařazených bodech. A v případě, že pan premiér celé toto zasedání stráví v Asii, navrhuji, aby s touto zprávou vystoupil jeho vhodný zástupce, nejlépe třeba samotný pan ministr zemědělství Nekula. Děkuji.
Pane poslanče, dnes jste to myslel? Nyní tedy vystoupí další s návrhem, pan poslanec Kettner, a následuje pan poslanec Koten.
Děkuji, paní předsedající. A když pedagogové upozorňovali, že se po běžném pedagogovi chce, aby vykonával činnost speciálního pedagoga, tak to, co mělo pedagogy uklidnit, byli asistenti pedagoga. Neustále jsme slyšeli: není problém, peněz je dost, asistentů budete mít, kolik bude potřeba. Protože se objevil proti tomu velký odpor, tak jsme takticky změnili název, abychom to trošku zamaskovali, na institucionalizace asistentů pedagoga. Výsledek bude jediný - asistenti prostě odejdou z těch škol. Ale co je problém? Ty děti tam zůstanou.